Já si vyprošuji, já jsem s vámi husy nepásl. Takže nevykládejte tady veřejně, my se známe dlouho a podobné řeči. Nechoďte a nevykládejte řeči, my se známe dlouho. Že se znáte dlouho s lidmi, se kterými jste dělal svůj byznys, že jste se po nocích po hotelech a benzinkách potkával například s šéfem antimonopolního úřadu, tak tím se klidně chlubte! Vy jste potřeboval řešit svoje byznysové záležitosti. Proč jako šéf Agrofertu jste tyto schůzky činil? Přišlo vám to normální? Dneska už by žádný takový článek nevyšel!
Ten jeden jsem už teď v krátkosti otevřela a ten druhý se týká podpory podnikatelských subjektů v souvislosti s výskytem pandemie. Chtěla jsem poděkovat panu ministrovi průmyslu a obchodu za to, že tedy konečně přišel na vládu se schválením dotací, s těmi programy, které víceméně opsal, po dvou měsících. Vy jste neskládal, vy jste vlastně neskládal slib poslance, ale skládal jste slib jako ministr, že budete hájit zájmy občanů. A vy jim máte pomáhat, těm občanům. A vy mi chcete říct, že to, že vláda vypisovala ty kompenzační bonusy - a já jsem tady v té minulé Sněmovně seděla, já jsem vnímala ty apely té opozice, kteří říkali: musíte ještě otevřít dotační program pro ty průvodce, musíte ještě pro všechny další, na které jste zapomněli. A ta vláda na to, pane ministře, reagovala a na základě toho ty dotační programy otevřela. A vy to v tuto chvíli kritizujete? Vy říkáte, že stát nemá rozdávat peníze a že je má dávat těm, kteří to potřebují? A já chci říct, ty dotační programy, které jste připravil vy, tak v médiích už se teď všichni ti podnikatelé ozývají a říkají, že to bude nedostatečné, že jim to nepomůže, že budou muset skončit se svým podnikáním. Tak to jste asi nevypsal dotační programy pro ty potřebné. V tu dobu už jste věděli, že máte většinu ve Sněmovně. Celou dobu jste nám tvrdili, že jste připraveni. Já to tady prakticky opakuji každý den, jak s pandemickým zákonem, tak se vším. Ale já, jak vidím, tak žádnou strategii nemáte, vy, zrovna osobně. Já vám musím říct, že když se podívám na jiné státy, tak oni mají plán na obnovu ekonomiky. Německo vyčlenilo například více než miliardu korun na to, aby se lidé vrátili zpět do divadel, do kin, dalších lokalit, kam si za poslední dva roky lidé odvykli chodit. Německo vyčlenilo další miliardy korun na podporu obchodu, průmyslu a dalších sektorů. A já se ptám, jaký plán máte vy? Dneska jsem ho viděla. Přišel jste a všechno jste znegoval vůči minulé vládě. Pak jsem na to zapomněla, protože jste kritizoval našeho bývalého ministra průmyslu a obchodu, že neřešil věc ohledně té firmy s Energetickým regulačním úřadem, že tam nikdy nebyl. Pak jste se za to omluvil, což mě velmi potěšilo. Takže já bych vás chtěla vyzvat, jestli byste tady mohl dneska vystoupit, jaký máte plán na obnovu ekonomiky, jestli byste mi tady vystoupil , jaký máte plán na snížení inflace. A vy pořád, třeba s tím přijdete, nebo čekáte na nějaký signál, že se to ještě musí prodiskutovat. Ale víte, oni ti podnikatelé nemají čas, než se to prodiskutuje a vyřeší. Vy už to jste měl mít dávno připravené. Tak s tím mám také obrovský problém a především s tím mají problém občané České republiky. Ceny energií nadále rostou. Tato vláda se chlubí na Twitteru, že se tedy přidá seniorům tisíc korun, ale už neříká, že si násobně více od nich vezme na DPH za energie. To je podle mého názoru nepřípustná situace. Podle mého je doslova skandální, aby lidem, kteří celý život pracovali, přispívali do důchodového systému, nyní jim pan ministr Jurečka s úsměvem řekl: je hezké, že jste pracovali, ale mazejte do fronty na úřad práce pro podporu. Stejná situace se ale dotýká i dalších lidí a já se opravdu pozastavuji nad tím, jak si může vláda dovolit nepřímo pracujícím lidem říkat, že mají chodit na úřady práce pro podporu. Dochází jim vůbec, co tím vzkazují?
Opravdu nevím, proč to tady bylo zmíněno, ale vzhledem k tomu, že to zaujalo novináře, musím se k tomu vyjádřit. Já tu restauraci mám rád, dobře tam vaří a ještě víc ji má ráda moje dcera, která to tam zná od malička, slavili jsme tam její druhé narozeniny, mají tam úžasný animační tým, velkou tělocvičnu. Takže já jsem tam mohl jezdit, malá si tam hrála a já jsem se mohl v klidu najíst, protože celé to dětské hřiště je ohrazené. Vždycky jsem tam platil účty, buď kartou, nebo hotově, a personál nás tam měl rád, protože jsem nechával vždycky velké dýško.
Než ještě udělím slovo, tak mám dvě omluvy, které si dovolím načíst.
Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Kdyby se touto cestou šlo a pak se popřípadě nastavilo něco jiného, tak si myslím, že by to byla ta správná cesta.
Není to tak. Je uplatňován vůči všem klubům stejně. Prosím máte slovo.
Rozumím tomu, že by pan ministr financí, prostřednictvím paní předsedající, byl nejraději, kdybych tady nestál v tuto chvíli. Ale troufám si tvrdit, že snad i to přinese možná trošku více světla do těch témat, která jsem měl možnost několik let realizovat, zastupovat, hájit a podobně. Jestliže se jedná o korporátní vládu pro elity, poté do značné míry asociální postoj ministra financí je logický. Tomu se nedivme. Naprosto logicky mají bojovat i s ministrem financí, i když je to asociální ministr. Co zde vidíme? Místo toho, aby se hledala řešení do budoucna - jakkoliv chápu, že to ta vláda nemá jednoduché jako žádná vláda v Evropě v tuto chvíli, zejména s ohledem na energetickou krizi, na postcovidové období - tak se chodí do minulosti, neustále se vytahuje, co my jsme měli udělat, neměli jsme udělat, a pouze se tím zakrývá vlastní neschopnost připravit alespoň jednoduché, elementární řešení. Úplně typický příklad je to u Bohemia Energy. Takže vytahování Bohemia Energy není nic jiného než ovívání mrtvé pokojské. Já jsem tady dnes byl připraven, a udělám to, i když se mi nelíbilo vystoupení pana ministra Síkely, tak přesto je třeba říct, že ty programy, které připravil a včera zveřejnil, vůbec nejsou špatné. Dva měsíce jsme se tady o tom bavili. Přece všichni musí vědět to, jak to probíhalo po dobu posledních dvou let. Mě jste kritizovali a do značné míry jsem to i bral.
No protože jsme všechno prodali. Unipetrol - Innogy patří komu? Včera jsem tweetoval a minoritáři křičeli. Ano, Slováci zmrazili ceny energií na tři roky. Jak je to možné, i když je tam privátní investor v těch elektrárnách? Protože ODS to dala do kuponky. Proto nemůžeme nic dělat. Co dělají ostatní státy? Ano, je inflace. Ale my neříkáme, že je to Fialova drahota, jako říkal on, že je to Babišova drahota. My neříkáme, že vy jste schopni něco s inflací dělat, jak jste říkali vy nám. Chápu, že to prodáváte, že je to vaše. Vy neumíte počítat? Takže já vám přečtu statistiku Českého statistického úřadu. No protože je to trojčlenka. Díky tomu, že jsme odpustili DPH. Byli jsme první v Evropě. No a jak jsme to měli v prosinci? Víte, kolik je výše ceny elektřiny v lednu? Ale já neříkám, že je to vaše inflace. Proto je taková inflace. Proč vy mluvíte stále 25 až 40 miliard, vy neumíte počítat? Proč nedáte lidem? Proč neodpustíte DPH na šest měsíců? Vraťte lidem ty slevy na jízdné! Dejte jim konečně kompenzace nějaké. A kdo zaplatil toto DPH? Oni vám to dali a vy jim to nechcete dát. A vůbec se to nepočítalo. Stanjura manipuluje s rozpočtem. A to nepočítáme všechno, co jste si nabrali za nové pozice. Co tady říkal pan ministr Jurečka, z jakých peněz pomáháme. Vy říkáte: Babišova vláda dala peníze lidem, a proto způsobila inflaci. Tak to je peklo. Za mnou chodí ty babičky do Roudnice, co mají 14 tisíc důchod a 10 tisíc nájem. Takže by bylo dobré... Vy jste nejhorší vláda v Evropě z hlediska pomoci lidem. My jsme přece chtěli odpustit to POZE. Ten váš solární tunel za 600 miliard. Solární tunel. Tak to jsem zvědav, jak to tam zase budete manipulovat. Takže Velká Británie, Francie, limitují zvyšování cen elektřiny, Nizozemsko, Norsko, Maďarsko, Slovensko. No já souhlasím. Jasně, my neříkáme, že je to váš problém. Já jsem je zkoušel sedmkrát. Já nevím už, kolik to stojí. Predikce Evropské komise je úplně mimo! Určitě vyvalili za to miliony eur. Absolutně mimo.
Premiér Petr Fiala také ne. Ten řekl, že v prosinci představí plán, a nepředstavil nic. A znovu, jak víme, to ví všech deset milionů občanů České republiky a jejich rodiny, každému chodí drahé složenky a zdražuje se to. Takže já bych byl rád, abyste do vašich vystoupení také zahrnuli vaše konkrétní návrhy na řešení zdražování. Protože když to řešení nemá vláda, přestože ho slibovala, tak očekávám, že ho budou mít a znají ho předsedové poslaneckých klubů. Ti nejvýraznější, ti, kteří za vás nejvíc mluví. Takže tady bychom uvítali, abyste to rozebrali trošku déle, abychom to také mohli připomínkovat, a my tady ty alternativy jasně nabízíme. No, prostě slov je hodně, ale činy nepřicházejí. Je pro nás proto velmi smutným zjištěním, že vláda Petra Fialy v podstatě odmítá pomoci nějak systémově těm pracujícím a slušným lidem a firmám. My v SPD naopak samozřejmě podporu této společenské skupiny považujeme za velmi klíčovou, a to zvláště v dnešní době, kdy na ni tvrdě dopadají všechna vládní omezující epidemiologická opatření posledních dvou let. Ale to vás nezajímá. Vás to nezajímá a pak tedy brečíte, fňukáte, že nejsou peníze ve státním rozpočtu. Přitom neuděláte vůbec nic pro to, aby ty peníze tady byly. Ale vy to vždycky vyřešíte tím, že sáhnete a vezmete peníze slušným lidem, které tady potřebujeme, typicky ty hasiče, které naopak SPD podporuje. Je nesporné, že naši živnostníci a malé české firmy si po dvou letech tvrdých opatření, která omezují a ničí jejich podnikání, jednoznačně zaslouží významnou a hlavně opravdu efektivní pomoc od státu. Pomoc, která zabrání zániku dalších živností a která rovněž do budoucna podpoří poctivě pracující drobné podnikatele a umožní restart jejich podnikání. Na zaměstnance SPD nikdy nezapomíná. Podle jejich reálných kroků, podle reálných kroků vlády Petra Fialy je jejich postoj k našim živnostníkům a podnikatelům dost nepřátelský. Naopak podporujete nadnárodní korporace, které odtud vyvádí zisky do daňových rájů.
Úplně všichni, kdo tady byli, včetně tedy ODS. Nebudu ho jmenovat, mrkněte se do záznamu prosím, ale dodnes nevím, proč hlasoval proti. Ale to není podstatné, že jeden. Podstatné je to, že ten tunel nastal v roce 2010 hlasováním této Sněmovny. Ten tunel nás bude stát 600 miliard korun. Já jsem to nechtěl zmiňovat, ale když mě tady pan poslanec naznačil, ať to nepoužívám, tak jsem to pouze trochu využil. A my jsme měli možnost alespoň jednou jim na rok, možná dva tyto poplatky odpustit. Je to přes příspěvek. A tady já musím říct, a mně se to docela i líbilo, ten návrh, který připravili Piráti, a je to návrh přes příspěvek, který tedy matematicky není vůbec nic jiného než odpuštění těch obnovitelných zdrojů. Buď to někomu dám, anebo mu to odpustím. To je úplně jedno. Beru to, je to varianta, vůbec to není varianta špatná. Jenom podotýkám, že ten příspěvek, jak navrhli Piráti, by celkem dělal 50 miliard korun. Tak tady si úplně nejsem jistý, jestli na toto bude vládní koalice slyšet. Podle mého názoru je to příliš. A pak je tady poslední cesta, plošná cesta, nic jiného už se vymyslet nedá, a to je vyšší stupeň regulatoriky. Málo zemí v Evropě šlo touto cestou. V každém případě ta regulatorika má samozřejmě i své minusy. Dá se to udělat tím, že se tam ta cena skutečně zastropuje, tím pádem obyvatelé, firmy nakupují elektřinu anebo energie levněji, ale logicky někdo to musí doplatit samozřejmě. A ten někdo je opět ten stát. Ale rozhodně tato pomoc sama o sobě nestačí, což, opakovaně říkám, vidíme na tom, že ten zájem je minimální. Pokud toto bylo tím cílem a toto bylo tou cestou, jak ušetřit státnímu rozpočtu, pak jdeme správnou cestou. Nesouhlasím s tím, že se tvrdí, že je to pomoc, která pomůže určitým elitám. Ale zpátky, k čemu jsem chtěl dojít. Vzniká tím, že vysoké ceny energií vstupují do cen výrobků a ty firmy je musí zdražovat. A ony je zdraží nehledě na to, jestli centrální banka udělá takovou, či onakou politiku, prostě proto, že to je v jejich nákladech. Proto má rekordní inflaci Německo, proto ji má rekordní Amerika a tak dále. Podobně jako včera vláda přišla s tím, že se konečně udělala po tom velkém tlaku a humbuku už i rozumná podpora pro ty podnikatele. A co jsme se dozvěděli vůči firmám? Jediná podpora firem přes lepší úrokovou sazbu. První řešení je odpuštění obnovitelných zdrojů, anebo částečné opuštění. Druhé řešení je využít zdrojů, které máme z emisních povolenek, a přes tyto zdroje, které budou v řádu sta miliard korun a budou výrazně vyšší, než jak se předpokládalo, tak je použít na podporu firem.
Děkuju za slovo. Dámy a pánové, budu se snažit být krátký, příliš nezdržovat. Podle informací jsem poslední přihlášený. Myslím si, že všichni si po tom maratonu potřebujeme jít odpočinout, přesto mně dovolte zareagovat. Částečně ano.
Ano, to je přímo citát, který on řekl v televizi. Já jsem na to pak reagoval v přímém přenosu. Tak to je teda fatální iluze a toto vyjádření premiéra Fialy znamená pouze další zdražování energií pro občany v České republice. Takže to je samozřejmě úplně fatální a bohužel ta vaše vláda vytahuje peníze každý měsíc, i teď, každou chvíli, vytahujete další a další zbytečné peníze občanům z kapes. Vaše vláda je prostě zadarmo drahá. Takže ten výsledek té vaší činnosti je, že čeští občané, a všichni to víte, ale vládní koalice k tomu mlčí, no nemlčí, tak dokonce jste udělali konkrétní kroky, tak si začali jezdit nakupovat do Polska, protože Polsko snížilo, zavedlo nulovou daň, daňovou sazbu DPH pro základní potraviny. Jsou tam i levnější pohonné hmoty. Takže jestli tady chcete hovořit o tom, kdo tady zdražuje, kdo tady zdražuje český rozpočet a kdo tady je drahý, tak jste to vy, ale v miliardách korun. Je to neuvěřitelný. A pak si ještě dovolujete říkat, že hodina Sněmovny stojí 700 000 korun, když vy stojíte miliardy. To je tedy úplně šílená situace, protože znova říkám, svobodu a demokracii nemůžeme vyměnit za nějaké peníze. Kdybych si měl vybrat svobodu a demokracii a členství v Evropské unii, to je ta stejná otázka: vždycky svobodu a demokracii. To je přece úplně jasné. Zpátky k tomu, jakým způsobem vaše vláda pracuje s těmi cenami energií, potravin a tak dále. Já nic nevytýkám celníkům. A zvláště když vláda tady v podstatě plus minus zamrazila nebo okradla řadu profesí o slíbené zvýšení, a to se jednalo o zvýšení v rámci inflace. Takže ono je to opravdu čím dál horší. Vy jste slibovali už rok, rok jste slibovali, a já to vím z první ruky, protože jsem v těch televizních debatách s Petrem Fialou a s dalšími pochopitelně byl v těch televizích, celý loňský rok i jindy. Jediné, co chcete, a jediné, co je váš program, je, že chcete vládnout. Druhá věc je, a to už jste voličům neřekli, že nevíte jak, respektive že jenom sami pro sebe. A jestli to ve vašem vyjádření nezazní, tak je to k ničemu úplně.
Pan dnešní ministr vnitra Rakušan: "Podnikatelé neustále poslouchají věty o tom, že si v příznivých dobách měli udělat polštáře, aby zvládli krizové situace. Doba pokročila. A Piráti a STAN poté alarmují a kritizují, že chtějí, aby na pomoc dosáhly všechny firmy. Pan Ferjenčík, Pirát, vyzval Havlíčka, aby podmínky ještě vláda vylepšila. A pan dnešní ministr financí, tehdy předseda poslaneckého klubu a hlavně šéf sněmovní komise pro podporu podnikatelů, se zamyslel a říkal: "Vyplacená přímá pomoc je malá. Musíte se více snažit, pane správče." A teď přijde pan ministr průmyslu a řekne, že ta podpora byla příliš velká a že byla příliš helikoptérová. Ano, byla helikoptérová, protože jsme museli podpořit 700 000 subjektů. Pak jsme se do toho dostali.